Vím, že byla přihlášena paní poslankyně Richterová, nicméně ta stále není přítomna, protože připravuje pozměňovací návrhy. Ptám se navrhovatelky nebo zpravodajky, jestli mají zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není tomu tak. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny a jako první je v podrobné rozpravě přihlášen pan poslanec Novák.
Děkuji za slovo. Co se týká dále, tak se hlásím k doprovodnému usnesení, které jsem vám tady taktéž v obecné rozpravě načetl a samozřejmě předám v písemné formě.
Prosím. Není tomu tak v tuto chvíli, takže prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak to je všechno, děkuji.
Ano, je tomu tak, a nyní tedy paní poslankyně Valachová je přihlášena v rozpravě. Znovu se dotáži, jestli je zájem o závěrečná slova? Nevidím takový zájem. Prosím, ujměte se slova.
Tím pádem se do nich zavádějí biometrické údaje. Jenom avizuji, že se v podrobné rozpravě přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
Děkuji. Musím říct, že za naši stranu to nepodporujeme.
Nikdo nikoho nechce vyhánět na ulici, nikdo nikoho nechce připravit o život. Nechceme, aby nám lidi umrzli na ulici, rozhodně ne. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Jenom mohu říci, že tento problém nás trápí už dlouhodobě. A víme dobře, že určité extrémy tam jsou také.
Děkuji za slovo. Smyslem je přimět ty nepřizpůsobivé, aby se konečně přizpůsobili. Je to potvrzeno praxí našich sociálních pracovníků. A pak je ten další aspekt.
Já se k nim ještě přihlásím v podrobné rozpravě a avizuji, že před svým vystoupením si pravděpodobně budeme nuceni vzít ještě krátkou přestávku na dokončení těch návrhů, a ještě jednou děkuji kolegyním a kolegům za kolegialitu.
Děkuji a budeme pokračovat. Další je přihlášen pan poslanec Kolařík... Kolářík, pardon.
Doufám, že na něm nebude problém, protože tam nevidím, že by to mělo být nějaké kontroverzní nebo nějaké složité, takže věřím, že zvážíte podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Je to efektivním a v praxi ověřeným nástrojem zabydlování domácností v bytové nouzi či bytovou nouzí ohrožených. Z aktuální analýzy odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj vyplynulo, že mopka na kauci je velmi účinným nástrojem pro řešení bytové situace domácností nacházejících se v těchto substandardních typech bydlení.
To byla v tuto chvíli poslední přihláška v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To je ta základní výhrada, protože skutečně ten návrh není v této věci dobře zpracovaný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já, ač jsem chtěla nebo nechtěla původně reagovat na pana kolegu Ferjenčíka, vaším prostřednictvím, tak musím.
Dali jsme si s tím hodně práce, prošel jednomyslně legislativní radou vlády. Všechny připomínky byly vypořádány a myslím, že je dobře propracován a že má šanci na úspěch.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já budu možná trošičičku delší, ale ve stejném smyslu. Proto se promítá do takového množství zákonů.
To je smyslem toho zákona, velmi zjednodušeně. Proč jdeme nad rámec směrnice, to jsme se úplně z důvodové zprávy nedozvěděli. To je něco, kdy tedy ty parametry si myslím zvládneme v ústavně-právním výboru nějak kompromisně upravit. A bylo by to i proporčně nějakým způsobem vyváženo. Prostě to ne! To znamená, jsou to vyloženě technické věci, parametrické věci. Může to být nějaký podnět k debatě, může se vybrat to dobré a dát to do toho vládního.
Já vám děkuji.
Je doporučeno konzultovat se specialisty na IT. Já jsem si myslel, že projekt se dává včas v okamžiku, od kdy do kdy je podána výzva. Tady když ztratíte vteřinu, jste vyřízeni. To se soudruhům opravdu nepovedlo. Já vůbec nevím, jak to někdo může myslet vážně. Miliardy korun se rozdělí podle toho, kdo secvičí dvojklik? Tady není co vysvětlovat. Žijeme v normálním světě, nebo nežijeme? Takže nám se zbláznilo Ministerstvo pro místní rozvoj a takhle chce rozdělovat evropské dotace. Ale to je rozklad státní správy v přímém přenosu. A ještě tam bude mít tu nemocnici dobře vybavenou. Sladit a synchronizovat nemocniční čas se světovým časem? Kam jsme se to dostali? To se fakt nedá vysvětlit! Nevím, který - jak bych to řekl slušně, no to se nedá říct slušně - který chorý mozek to vymyslel! Hluší a slepí byli na MMR. A že to jsou velké částky! Všichni, kteří neselhali v tom, že by připravili špatné projekty. To je jediný spravedlivý a rozumný systém, který se dá zvolit. Jinak je to něco neuvěřitelného, plýtvání veřejnými zdroji.
A chce se mi říci, pane kolego a vy ostatní, kteří ten nový svět IT berete tak, že bez toho nic nejde, tak vítejte ve světě digitalizace státní správy. Protože podle jakého kritéria jiného, snadného, bez nějakých vedlejších vlivů než podle časového kritéria se ty věci dají rozhodovat? Každé jiné kritérium v digitálním světě je nebo může být mírně řečeno neobjektivní.
Nepokřikujte na sebe!
Děkuji panu navrhovateli a panu zpravodaji. Posuneme se dál, nicméně oni zůstávají na svých místech, protože bodem číslo 5 je Prosím, ujměte se slova.
Děkuji. Největší změny jsou v zákoně o cestovních dokladech, o evidenci obyvatel a o správních poplatcích. Ve zbytku to jsou spíše terminologické změny. A opět avizuji, že se přihlásím v podrobné rozpravě ke svému pozměňovacímu návrhu.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo.
Právě jsem přislíbila, že budu stručná, což je pro mě docela výzva. Nicméně chci poděkovat i panu ministrovi, že souhlasil s tím - protože to není opravdu přílepek - aby zde byl uplatněn pozměňovací návrh zákona o matrikách, který se týká novely zákona o matrikách. Už jsme to tady probírali v jiné souvislosti. Jde o takzvané nepřechylování ženských příjmení. To jsou opravdu absurdity. Když jsem se setkala s některými těmi kritikami, i publikovaných v našich médiích, jazykových expertů, kteří říkali: Ale vždyť to je česká gramatika, takhle se to musí, tak jsem se dívala do historie. No, do roku 1945 se to nemuselo. Děkuji za pozornost.
Opět tomu tak není. V tom případě zahajuji rozpravu podrobnou.
Děkuji.
Věřím, že to bylo dostatečně srozumitelné, a pokud se již nikdo další nehlásí, tak opět končím, v tomto případě podrobnou rozpravu. Svolávám kolegy do sálu, protože opět budeme hlasovat o procedurálním návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 10 dní. Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o zkrácení lhůt pro třetí čtení u tohoto tisku, a to na 10 dní. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Další je zde bod číslo Obecná rozprava byla přerušena. Vidím, že se hlásí do rozpravy paní poslankyně Černochová a poté pan poslanec Skopeček.
Buďto ať tady vystoupí a řekne, že garantuje, že žádný z projektů nebude ve finále hodnocen podle rychlosti toho dvojkliku, anebo ať se to kolo celé zruší a udělá se znovu. A ať Ministerstvo zdravotnictví dopiluje ta kritéria, podle kterých lze hodnotit efektivitu, potřebnost, smysluplnost do toho území těch investic, které ty jednotlivé nemocnice podaly.
Já vám děkuji.
Já vám přeji dobré ráno. Dámy a pánové, pane předsedající, zástupci vlády, paní ministryně, já bych chtěl také zareagovat. Očekával jsem, že dnes tím tématem tedy bude stavební zákon, ale to, co se událo v posledních dnech, je průšvih. Jste nemocnice? To je první věc. To je první věc. Já jsem chtěl zareagovat na pana předřečníka z KSČM prostřednictvím pana předsedajícího. Mně to vaše vystoupení přišlo tak trochu - a nechci vás tím nijak urazit - jako taková ta rétorika rozbíječů strojů. Tak, jsme v papírovém světě. To, kdy ta přihláška byla přijata, kdy byla vyhodnocena v tom papírovém světě, kam se dostala v tom pořadníku, kam ty papíry zařazujete, je pouze a jedině na tom člověku, který ji přijímá, jak tam to razítko dá, jak tam ten čas zapíše. Z tohoto procesu kromě toho, že to řeší jeden člověk na podatelně, není v tom papírovém světě žádná ověřitelná digitální stopa. To všechno nám umožňuje digitální svět, i to časové razítko, kdy se do toho systému přihlásíte. který ten dopis by přišel dřív, asi by ten žák dostal přednost. Proč mám tento široký úvod. Výhodou digitálního světa je, že v něm existuje ona digitální stopa. Ve věcech, kde je důležitý čas, to dělá nějaký robot, program, který prostě vyplní ten formulář a odešle ho. To je ještě případ, kdy používáte ten formulář. Samozřejmě nejrychlejší a nejčistší je přístup do té databáze, kam někdo na tom backendu, kdo se zná s tím dodavatelem nebo má nějaký přístup, prostě ten projekt nahraje, a když je to špatně udělané, tak si ještě to časové razítko změní, a tím všechny předběhne. Já se moc nedivím, že tady pan ministr dneska není. zaznělo to tady - žertovat, že asi vyplňuje daňové přiznání, ale měl by se k tomu vyjádřit. To je znalost, kterou lidé, kteří pracují běžně s počítačem, mají, vědí, jak to funguje. Možná by o tom měli mluvit i často zástupci vlády. A to by mělo ministerstvo vyšetřit a toto podezření vyvrátit.
Já vám děkuji za slovo. Bohužel jak je vidno, mnohé zdravotní sestřičky si nezaslouží ocenění toho, aby se právě v jejich nemocnicích mohly realizovat ty projekty, na kterých management nemocnic velmi usilovně pracoval několik měsíců. Nemohou. Ty projekty se neuskuteční, protože holt se někdo neproklikal k výsledku. Pan kolega Kováčik, vaším prostřednictvím, pane předsedo, tady mluvil o tom, že digitalizace není samospásná a toto je příklad toho, jak digitalizace nefunguje. Toto je digitalizace v podání této vlády. Digitalizace v podání vlády Andreje Babiše je závod v klikání k miliardám. Ale určitě se dočteme ve volebním programu hnutí ANO, že zavedlo mnoho kvalitních digitálních produktů.
Větší ochranu oznamovatelů má podle našeho záměru zajistit možnost anonymního podání oznámení o protiprávním jednání pouze s uvedením adresy pro doručování. Oznamovatel musí být následně vyrozuměn o tom, jakým způsobem byl jeho podnět vyhodnocen. Tato úprava výslovně zakazuje, aby vůči oznamovateli byly učiněny odvetné kroky, jako je psychický nátlak, veřejná dehonestace, šikana, účelové přeřazení na jinou pozici, nebo dokonce ztráta zaměstnání. Ochrana se navíc týká nejen samotného oznamovatele, ale rovněž jeho blízkých osob či například osoby, která se podílela na přípravě oznámení. Úřad bude v rámci své práce rovněž komunikovat s jednotlivými prošetřovateli, hodnotit oznamování na jednotlivých úřadech a povede komisi pro ochranu a podporu oznamovatelů složenou ze zástupců nevládních organizací, ministerstev, státního zastupitelství, akademické obce a podobně zajišťující poradenskou a vzdělávací činnost. Výhodou zapojení veřejného ochránce práv do ochrany oznamovatelů je vysoká nezávislost, která je podpořena důvěrou ze strany laické i odborné veřejnosti. V případě ministerstva ale nelze mluvit o nezávislém orgánu. Rovněž pochybuji, že by budilo důvěru u samotných oznamovatelů, kteří by nebyli dostatečně chráněni ani motivováni podávat své svědectví do rukou politicky řízeného orgánu. Toto řešení je od počátku kritizováno i protikorupčními organizacemi, které k němu mají následující výhrady. Ministr bude jako člen vždy přímo spjat s politickou reprezentací státu, proto bude automaticky oslabena důvěra v jeho nezávislé vedení agendy oznamovatelů. Důvěra hraje zásadní roli při ochotě činit relevantní oznámení. Ministr bude rozhodovat o opravném prostředku proti rozhodnutí o přestupku, o obsahu spisu v přestupkovém řízení tak bude informován přímo člen vlády. To by podstatným způsobem zasahovalo do nezávislosti a snižovalo důvěru adresátů normy. Státní zaměstnanci zodpovědní za agendu ochrany oznamovatelů nebudou efektivně chráněni proti systematizaci a můžou být tak pod tlakem politického vedení ministerstva.
Musí to zaznít podle mě v obecné rozpravě.
Děkuji, pane předsedo. Vůbec jím není řešena případná novelizace těchto zákonů v návaznosti na předpokládaný návrh, ani v důvodové zprávě není zmínka o tom, zda předkládaný návrh je, či není v kolizi s těmito zákony.
Opět jsem přivolal všechny kolegy a dáme jim možnost, aby zaujali svá místa, a je tu návrh na odhlášení. Kdo je proti?
A to jsou i některé české společnosti, například Avast, který odvádí, který je i podle Ministerstva financí jedním z největších plátců daně z příjmu, několikrát vyhlášený. Děkuji za pozornost a k pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji. A nyní tedy, jak jsem říkal, pan poslanec Skopeček v obecné rozpravě, poté pan poslanec Onderka.
Děkuju pěkně. Já jsem také připravil dva pozměňovací návrhy. Stejnou zkušenost má Francie, která když s tím přišla, tak dokonce dostala ze strany Spojených států dopis s celním sazebníkem na řadu francouzských produktů. Nejinak by tomu bylo i v těchto specifických službách, které často mají monopolní charakter. Poslední poznámka. Všimněte si, že projednáváme digitální daň, se kterou už dávno Ministerstvo financí počítá v příjmech státního rozpočtu, přestože jsme teprve ve druhém čtení. To je také jistá zvláštnost přístupu ze strany Ministerstva financí. Ale děkuju. Děkuju.
Děkuji.
Proto jsme se rozhodli podat pozměňovací návrh poslanců mé osoby - Romana Onderky, kolegyně Miloslavy Vostré a kolegy Jana Volného k vládnímu návrhu zákona o dani z digitálních služeb, který obsahuje dvě věci, to znamená dvě změny oproti původnímu vládnímu návrhu.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále se omlouvá poslanec Lubomír Volný od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Patrik Nacher.
Děkuji, pane předsedající. Ten pozměňovací návrh se týká v zásadě toho, aby náklady na změnu poskytovatele nebyly odrazující - poskytovatele internetového připojení. Já se pak přihlásím.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji za slovo. Netýká se to nijak přestupků v souvislosti s ochranou spotřebitele. Je nutné si uvědomit, že se to netýká jen těch velkých operátorů, ale i malých a středních firem. I nižší finanční strop sankcí za nesplnění informačních povinností je dostatečně odrazující od neplnění povinností. Naopak vyšší rozsah může vést k nepřiměřenému a netransparentnímu rozhodování úřadu o sankcionování neplnění informačních povinností vůči úřadu. Proto je navrhovaná hranice 1 milion korun dostatečná pro výkon činnosti tohoto úřadu.
Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím.
Odůvodnění jsem již přednesl v obecné rozpravě a jinak samozřejmě k pozměňovacímu návrhu je přiložena důvodová zpráva, která tuto jednoduchou věc objasňuje.
Děkuji. Takže pan poslanec Patrik Nacher a připraví se pan poslanec Petr Dolínek.
Jak jsem řekl, jde o něco, co jsme my nazvali jako pozměňovací návrh nákladová cena.
Děkuji. Na druhou stranu samozřejmě tam vnímám to, že nikoho z nás nebaví, když mu někdo volá se službami, které nechce. Děkuji za pozornost.
Já bych byla ráda, kdybyste opravdu teď všichni pozorně sledovali to, co vám řeknu. Všechno, co tady zaznělo, není pravda. Není pravda. A moc prosím, aby si i diváci, kteří toto musí poslouchat, opravdu našli webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsou ke stažení všechna výběrová kritéria na tu výzvu, o které tady bylo hovořeno. Všechno zveřejňujeme. Tady zazněl například Pardubický kraj: na první dobrou nesplnili jednu z podmínek, a to že na jednoho žadatele může být maximálně půl miliardy.